Přiznám se vzhledem k tomu, že už to bylo někdy 12. září, když jsme tento návrh zákona tady podávali do Sněmovny, tak je to dost dlouho a nevím teď, kdo všechno to připodepsal, z kterých klubů, nerad bych na někoho zapomněl. Děkuji vám za pozornost.
Jak už řekl pan navrhovatel, liniový zákon urychluje postupy pro umisťování a povolování staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury a například umožňuje vydávání podmiňujících podkladových správních rozhodnutí. Vláda projednala 21. září 2022 na svém jednání tento návrh a vyslovila s návrhem souhlas.
Pro pořádek se optám, je zájem o závěrečná slova? Ano, všechny vás odhlásím. Zrekapituluji návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 295 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení." Konstatuji, že tento návrh byl schválen. Počkám, zda je do ní někdo přihlášen? Není tomu tak. Ještě jednou se otáži. Opět je prostor pro závěrečná slova. Nechtějí být přednesena, a my přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.
Ano, je tomu přesně tak.
Děkuji. Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro toto usnesení?
Nově tedy budou mít i samostatné městské předpisy Praha, Brno, Ostrava. Další ještě, o čem jsem nemluvila, je využívání plánovacích smluv a příspěvků investorů v území pro legální prosazování zájmů samospráv či stavebníkům a investorům v území a s tím související zvýšení právní jistoty investorů v území a zajištění souhlasu samospráv. Další velmi důležitý bod je účastenství a koncentrace řízení. To je velmi důležité. To znamená, to je velmi důležité, aby skutečně všechny stavební úřady pracovaly se stejným softwarem a stejnou technikou. Soudní přezkum: dochází ke zrychlení a odformalizování soudního přezkumu, koncentraci žalobních námitek, postihu za podávání šikanózních žalob a přednostnímu projednání žalob s přiznaným odkladným účinkem. Územní plánování, o tom jsme už tady hovořili dlouho. To považuji za skutečně asi nejdůležitější body nového stavebního zákona. e) v rozsahu, v jakém se projednávaný záměr nedotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle tohoto zákona. Takže také si myslím, že to je určitě ku prospěchu. První tedy - jedná se o sjednocení formulace týkající se areálu jaderných zařízení. Ono asi bude lepší, když si to přečtete, protože takto to asi může působit nesrozumitelně, ale uvidíte to. Je to velmi důležité.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán hospodářskému výboru.
Nicméně po panu Bartošovi asi to ani nejde, protože on měl ten projev tak obsáhlý a dlouhý, že ho nepředběhnu. Návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a výboru hospodářskému. Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní. Následně toto jednání přerušil. Nyní tedy to usnesení. Nicméně si dovolím shrnout pro poslouchající poslance, čeho se ty pozměňovací návrhy týkaly, aby případně i ti, kteří budou načítat své pozměňovací návrhy mimo výbory, věděli a byli s nimi v souladu. Tedy mi dovolte pokračovat: Následně byl přijat pozměňující návrh poslanců paní Olšákové, paní Voborské a Havránka, který se týkal černých staveb. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona; Bylo to dlouhé, ale doufám, že naučné.
Děkuji, pane zpravodaji. Nyní prosím zpravodaje hospodářského výboru, pana poslance Stanislava Blahu, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Je zde někdo, kdo by místo něho načetl usnesení?
Jako příklad bych uvedl fikci souhlasu se stavbou. Dále bych jako člen hospodářského výboru a dopravního podvýboru rád přivítal vznik Dopravního a energetického stavebního úřadu, který podle mého názoru povede k urychlení povolání dopravních a energetických staveb, jelikož opět nám zůstanou personálně na jednotlivých ministerstvech zachováni odborníci, kteří budou jednak řešit odvolání k těmto stavbám, jednak ty nejdůležitější stavby budou moci sami povolovat. Tato problematika teď byla velmi diskutována, všichni jsme obdrželi mnoho mailů s tím, že tato oblast není dostatečně řešena. Účast veřejnosti bude zajištěna jak ve správních řízeních podle zákona o ochraně přírody a krajiny, tak nově v řízeních o povolení záměru podle stavebního zákona na základě JES. Jsem přesvědčen, že tím bude zajištěna dostatečná účast veřejnosti i ekologických spolků. Myslím si, že skoro každého občana se tento zákon dotkne, proto je dohoda velmi důležitá. Jsem přesvědčen, že když se podaří připravit dobré prováděcí předpisy na jednotlivých ministerstvech, tak se v České republice stavební řízení zrychlí a zefektivní, což je jistě cíl všech zástupců v Poslanecké sněmovně. Děkuji za pozornost.
Prosím, ujměte se slova.
Ani jsem nevyužil svého přednostního práva v této věci. Už tady přednesl pozměňovací návrh pan kolega Berki, který se týkal Liberce a Plzně. Můj druhý pozměňovací návrh pod číslem 2391 se týká problematiky, která už není explicitně plzeňská, ale souvisí s našimi zkušenostmi.
Také děkuji panu poslanci z Plzeňského kraje za vystoupení. A nyní paní předsedkyně s přednostním právem. Prosím. Děkuji.
To si myslím, že je tady vůle to doprojednat.
Poprosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami.
Odvolacím orgánem a apelačním principem vůči těmto úřadům bude současný krajský úřad. I krajský úřad má v novém stavebním zákoně určité druhy stavby, které bude povolovat v prvoinstančním řízení. Na úrovni kraje to má ale dvě roviny. Pan zpravodaj zcela správně si to hned odnesl. Lhůty jsou ve stavebním zákoně sice navrženy, ale není, jak je vymáhat. Tady samozřejmě předpokládám, že bude ministerstvo, všechna zainteresovaná ministerstva, apelovat na tajemníky obcí, aby si skutečně uhlídali dodržování těch lhůt, protože oni k tomu mají určité personální nástroje, jak samozřejmě s úředníky pracovat.
Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, já bych vám chtěl všem moc poděkovat za vstřícnost. Myslím, že jsme dneska schválili dobrou věc pro Brno i pro Českou republiku.
Já tímto děkuji panu zástupci navrhovatele, děkuji panu zpravodaji a ukončuji projednávání tohoto tisku. Přerušuji 53. schůzi do pátku 10. března do 9 hodin a připomínám, že zítra, tedy ve středu 8. března, bude zahájena v 9 hodin ráno 54. schůze Poslanecké sněmovny.
Je velmi důležité, aby byla digitalizace procesů i výstupů stavebního řízení a územního plánování. Že už by měl asi začít, je víceméně jasné, protože takovéto obří výběrové řízení samozřejmě nějaký čas spolkne. O Národním geoportálu územního plánování už jsem hovořila, takže to skutečně bude o tom, že vydaná platná územní plánovací dokumentace na území celé České republiky bude na jednom místě. Možná bych se ještě zmínila o digitálně technických mapách, to je určitě také velmi dobrý počin. Věřím, že i další ještě dílčí možné pozměňovací návrhy se v určité oblasti energetikou budou zabývat. Dále je to určitě integrace dotčených orgánů, to znamená zrušení téměř všech samostatných závazných stanovisek.
Při projednávání této legislativy na výborech bylo uplatněno celkem 14 pozměňovacích návrhů, přičemž přijato bylo celkem 5 z nich. Já bych teď v krátkosti jenom ty hlavní věci zmínil. Z pohledu změny soustavy stavební správy je pozměňovacím návrhem navrhována dílčí úprava struktury stavební správy, která nemá vliv na počet stavebních úřadů, které vykonávají svou působnost jako přenesenou. Já chci, aby to tady zaznělo, protože stále ještě tato část není zcela vyjasněna v rámci třeba jednotlivých komentářů k tomuto návrhu. Úřad bude organizačně podřízen Ministerstvu dopravy. DESÚ současně bude odvolacím správním orgánem pro krajské stavební úřady ve vztahu k energetickým a dopravním stavbám. Ministerstvo dopravy bude odvolacím správním orgánem pro DESÚ u staveb dopravní infrastruktury. Současně metodologicky povede všechny stavební úřady z pohledu stavebního zákona. Tento pozměňovací návrh dále rozšiřuje procesní integraci. To je ta druhá oblast, o které jsem hovořil, neboť zavádí, že koordinované závazné stanovisko, jehož součástí bude JES, jednotné environmentální stanovisko, které zde projednáváme ve sloučené rozpravě, bude vydáváno na obcích s obecním úřadem s rozšířenou působností a v některých případech i na krajském úřadě. Tento souhrnný pozměňovací návrh dále obsahuje i některé neméně důležité dílčí úpravy. Změna je činěna také ve vztahu k zastavěnému území. Úprava směřuje k ještě jednoznačnějšímu určení, že změny jsou pořizovány obdobou současných zkrácených postupů pořízených změn. Tam kolem toho ještě byla nejistota, proto jsme šli cestou zpřesnění. Směřuje též k tomu, aby jak schvalující orgán, tak také pořizovatel nebyly zahlceny žádostmi, u nichž není požadováno pořízení okamžitě a postačuje jejich vyhodnocení až ve správě o uplatňování, tedy každé čtyři roky. Tím bude zajištěno i to, aby o změny mohly jednoduše žádat i fyzické osoby a investorské změny bylo možné pořizovat současnou obdobou zkrácených postupů, tedy bez projednání zadání a se sloučeným společným jednáním a veřejným projednáním. V rámci hospodářského výboru byly přijaty tři pozměňovací návrhy, které byly předloženy panem poslancem Adamcem. Konečně třetím pozměňovacím návrhem je úprava týkající se budování optických pevných veřejných komunikačních sítí. Ministerstvo pro místní rozvoj je stále otevřeno jakýmkoliv zlepšením našeho původního návrhu, který však neohrozí ochranu veřejných zájmů a optimálně nalezne podporu koalice a opozice.
Prosím.
a), následující body se přečíslují; Dámy a pánové, toť je celé usnesení hospodářského výboru z jeho 24. schůze.
Chtěla bych vás požádat, pokud se chystáte vystoupit, tak vzhledem k té sloučené rozpravě abyste specifikovali a odkázali se ke sněmovnímu tisku, ke kterému vystupujete, aby bylo zřejmé, ke kterému z těch tří tisků hovoříte. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Říkám to úplně otevřeně, protože samozřejmě dneska na stole máme opět stavební zákon - všichni určitě víte, že jsem se tomu věnovala mnoho let. Je to prostě opravdu obrovský soubor všech možných aktivit a institucí, které do stavebního práva vstupují. Nebylo úplně jednoduché najít ten vyvážený model.
Jenom k té debatě, ono často zaznívá třeba: My jsme to měli již roky a roky předtím. Když se změní evropská legislativa, třeba technických požadavků na stavbu, evokuje to novelizaci vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj, která toto zohlední. To je proces, který je poměrně komplexní. A zároveň vy nemůžete mít prováděcí vyhlášku k něčemu, co v danou chvíli tak jako úplně není platné. Takže je důležité si toto říci a v každé nějaké fázi musí se tyto podzákonné normy stejně novelizovat na municipalitách i jako vyhláška.
Já vám děkuji, pane ministře.
Já bych tu ale asi ještě zdůraznil, proč vlastně vůbec se té otázce věnujeme. To co jsem z těch diskusí zaznamenal, je, že tu máme nějaká dvě řešení. Takže to vnímám teď tak, že se posloucháme, vnímáme své argumenty. To, v čem se v tuto chvíli lišíme nebo rozcházíme, je v názoru to, který z těch nástrojů je efektivnější. Přesto za tu diskusi děkuji. Já bych teď ještě s dovolením trošku navázal právě nejdřív na vystoupení paní místopředsedkyně Dostálové v souvislosti s tím testem. Uvědomuji si, že to je nějaký kompromis, ve smyslu toho nastavujeme test, ozkoušíme na tom, jestli toto řešení je dobré, nebo není. K pozměňovacímu návrhu samotnému se přihlásím v rozpravě podrobné. Snažil jsem se tu ještě tedy kromě důvodů, které jsem dával i na samotném výboru, navázat právě na slova bývalé paní ministryně a současného pana ministra a pokusit se vysvětlit, proč toto řešení, které v pozměňovacím návrhu navrhuji, je řešení dobré.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych se vyjádřil k vládnímu návrhu, k novele stavebního zákona i zároveň zákona o jednotném environmentálním stanovisku. Tento proces dává stavebníkovi jistotu, že jedno odborné stanovisko nebude odporovat druhému stanovisku, jak je tomu často v současné době. Za celou koordinaci bude odpovídat stavební úřad, který má za úkol vést všechny zainteresované strany k dohodě tak, aby mohlo být včas vydáno stavební povolení. Velmi důležité je zachování současného modelu veřejné správy. Dojde totiž k personální stabilizaci současných úředníků jak na obecních úřadech s rozšířenou působností, tak i na úřadech krajských.
Proč je to tak důležité? A ty přezkumné a odvolací orgány, to je vždycky v té hierarchii - už tady nemám ten graf - ale pro obce s rozšířenou působností je to kraj, pro kraj je to DESÚ, pro DESÚ jsou to samozřejmě jednotlivé rezorty. Nový stavební zákon na úseku územního plánování přináší určitě větší kompetence na obecní úrovni. To si myslím, že si nepřeje nikdo. Toto je také velký posun, že zastupitelstvo projednává, protože s tím schvalováním tam byl velký problém. Snažili jsme se reflektovat maximum možného, proto říkám, vnímejme to všichni tak, a hovořím i k odborné veřejnosti, jako určité umění kompromisu tak, abychom dosáhli vzájemné shody. A já bych chtěla všem, opravdu všem moc poděkovat za spolupráci a věřím, že se stavebníkům trochu uleví.
Já vám také děkuji. Eviduji jednu faktickou poznámku, poté vám dám vaše přednostní právo, pane ministře. Paní poslankyně Eva Fialová. Já vám také děkuji.
Proč bychom ji dělali znovu, když práci s dokumenty máme řešenu na úrovni stavebních úřadů. Teď jsme měli další konzultace - byly tam desítky firem - o tom budoucím řešení. Za mě asi v tuto chvíli vše.
Eviduji dvě faktické poznámky, první má pan poslanec Patrik Nacher a potom pan poslanec Robert Králíček.
Je to prezentována jako systémová změna, která se vyřeší později. To znamená, jestli, pane ministře, můžete říct, dokdy byste to udělali, respektive očekává se, že by to mělo být v tomto volebním období, ale jestli už třeba by to mělo být předloženo do konce tohoto roku.
Já vám děkuji.
A potvrdí to i znalecké posudky a policie to celé odloží, ta vylhaná trestní oznámení. Jako první bod mimořádné schůze, dnešní mimořádné schůze, bych rád navrhl bod s názvem Fialova vláda novým programovým prohlášením porušila své předvolební sliby. A nyní bych to vysvětlil. Fialova vláda silně poškodí české občany včetně důchodců a rodin s dětmi. Tento dokument obsahuje mnoho záměrů, které hnutí SPD zásadně odmítá. Vláda například o rok posunula revizi fungování státní správy z hlediska její efektivity, která by byla možným základem pro účelné omezení státní byrokracie. To nás opravňuje k obavám z toho, že vláda hodlá zvýšit některé daně, například z nemovitosti anebo některé spotřební daně. Vláda tedy hodlá valorizaci důchodů snížit trvale, nikoliv jen letos v červnu. To považujeme v současné situaci katastrofálního nedostatku cenově dostupných bytů pro české občany, zejména mladé rodiny, za neomluvitelné. A vy jste to odmítli. Vy nechcete, abyste si znovu požádali Sněmovnu o důvěru, takže je to další podvod na voliče, protože jste před volbami něco slibovali, to jste porušili, teď to ještě dáte na papír černé na bílém a nechcete, aby se to projednalo před zraky i vašich voličů ve Sněmovně. byste jim měli nahlas vysvětlit, proč měníte všechny možné zásadní předvolební sliby a měníte programové prohlášení. To znamená, to je skutečně neuvěřitelná situace, která se tady děje. Takže já bych to chtěl dát jako první mimořádný bod na dnešní program Poslanecké sněmovny a je to bod s názvem Fialova vláda novým programovým prohlášením porušila své předvolební sliby. Jako druhý mimořádný bod na schůzi Poslanecké sněmovny dnes bych chtěl dát bod s názvem Miliony korun určené na humanitární dávky nebo příspěvky pro Ukrajince byly rozkradeny. Já myslím, že o tom víme všichni, co se tady děje. Tento systém zároveň neodhalil mnohé podvody a podle pracovníků Úřadu práce vyplatil mnoho milionů korun naprosto neoprávněně. Zastupující ředitel Úřadu práce a náměstek ministra Jurečky Karel Trpkoš na dřívější upozornění úředníků, aby systém kvůli těmto chybám vypnul, reagoval naprosto skandálně prohlášením, že aplikace šetří desítky milionů korun a zneužité miliony jsou jen jejich zlomkem. Automatický systém také například poslal na jeden účet stovky tisíc korun pro různé žadatele, ačkoliv jedna domácnost mohla podle zákona dostat maximálně 15 000 korun měsíčně. Hnutí SPD považuje tuto záležitost za velmi značné selhání ministra Jurečky z KDU-ČSL, který je za tuto oblast odpovědný a svou neschopností umožnil a toleroval zneužívání a rozkrádání sociálních dávek. Požadujeme jeho okamžitou demisi.
Zahájila jsem hlasování. Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Kdo je pro? Zahájila jsem hlasování. Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Kdo je pro tento návrh? Návrh byl zamítnut. Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.